Nevidím z pléna žádný rozpor s tímto navrženým postupem. To znamená, na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů nyní vyhlašuji desetiminutovou hygienickou přestávku. Požádám předsedy klubů, aby shromáždili poslance a poslankyně do sálu, a přistoupíme k třetímu čtení všech tří zákonů dnešní schůze.
Prosím, pane poslanče.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, chci jenom připomenout, že za těmi všem paragrafy jsou reálné lidské příběhy. Obrátila se na mě zástupkyně běloruské komunity při Radě vlády pro národnostní menšiny, že třeba jsou takové případy, že jeden z manželů je ukrajinský občan, druhý z manželů má běloruské, ruské, jiné občanství, může to tak být v širším příbuzenstvu, můžou to být třeba i přátelé, kteří se v tu chvíli, kdy nečekaně přišla ta hrozná válka, zrovna nacházeli na Ukrajině, a jak řekla paní profesorka Válková, prostřednictvím paní předsedající, tak skutečně nemůžeme rozlišovat mezi uprchlicí a jinou uprchlicí, uprchlíkem a jiným uprchlíkem. Oni jsou v nesmírně těžké situaci, v ohrožení života. Manželé těch ukrajinských žen teď nasazují život, mohou být těžce zraněni, mohou zahynout, mohou zanechat po sobě polosirotky. Takže abychom to viděli, abychom vnímali ty lidské příběhy. Takže jenom připomínám tuhle lidskou dimenzi, abychom na ni nezapomněli.
Čili to není odkaz na směrnici a na rozhodnutí Rady, je to opravdu odkaz jenom na rozhodnutí Rady. Tak tolik snad naposled za mě.
Děkuji.
Já vám děkuji za slovo, paní předsedkyně, a děkuji i kolegům, že se přihlásili do těch faktických připomínek, protože moje vystoupení po vystoupení pana kolegy Langa by bylo asi zbytečně emotivní a já jsem se stačil mezitím trochu nadechnout, vydechnout a pokusím se v té věci být skutečně jenom věcný. Není to podezřelé, protože od poválečných odsunů jsme neměli takový pohyb obyvatel na území Evropy, jako máme teď, nyní. Jsme v migrační vlně zcela bezprecedentních rozměrů, a Evropská unie tím pádem zcela logicky přichází s instrumentem, který doposavad neaktivovala, aby Evropská unie jako celek byla schopna reagovat na takovouto krizi a její rozměr. Právní záležitosti už opakovat snad nemusím. Když jsem býval starostou, tak když chtěl někdo měnit usnesení na radě, tak jsem ten materiál odložil, protože z toho nikdy nic dobrého nevzejde. Potom pan kolega říkal o tom, že jsem rétor a podobné věci a že všechno není růžové. Není, všechno není růžové. Za to může Putin! My jsme totiž v situaci, která je bezprecedentní. Sem přicházejí davy žen a dětí, žen a dětí a starých lidí, a my se tady budeme bavit o tom, jestli se sem nedostane někdo, koho bychom tady za normálních okolností nechtěli mít? No jo a co s tím? A co s tím uděláme? Asi to tak bude, ale na Ukrajině je válka a my toho člověka pošleme zpátky na tu Ukrajinu? S jakým právním titulem? On prostě tu ochranu od nás dostane a budeme si na něj muset dát pozor. Máme výbornou policii, která bude vědět, že tady máme i osobu, která byla do té doby nějakým způsobem závadová. Ale o čem se teď bavíme? Bavíme se o tom, abychom rychle poskytli pomoc. Pomoc těm lidem v nouzi. Byli jste se tam podívat, jak vypadají ty maminky po té cestě? My se snažíme najít princip, který je rychlý. To jsou ti lidé, co tam jsou. A my tady budeme řešit - bude mezi nimi nějaká závadová osoba a přinese nám to zvýšenou kriminalitu a nebudeme se muset zříci části svého komfortu? Asi budeme. A bude nás to stát peníze, to je určitě pravda, a nemalé peníze. A pokud to bude trvat rok, tak my se o ně budeme muset postarat, protože jsme právě ta Evropa, o které jste tady mluvili. Ona nějaké hodnoty má. A to nejsou žádní ekonomičtí migranti, oni by sem normálně nešli, to jsou lidé, kteří prchají před válkou. Že se mezi nimi objeví více a méně poctivý člověk a že to samozřejmě na sebe naváže i nějaké další problémy? No o tom tady někdo pochybuje? Tvrdí někdo, že to je růžové, že to je všechno hezoučké a krásné a funkční? Není. My jsme na to měli 14 dnů, udělali jsme nejlepší systém ve střední Evropě. Ano, možná ano, ale ten systém jako takový funguje. Žádná země ve střední Evropě, a do těch statistik se můžete podívat, nemá v této chvíli přes 100 000 lidí s platným pobytovým statutem. A to není zásluha moje, to je zásluha skvělých policistů, hasičů a skvělých úředníků na OAMP, protože jsme zvládli ten systém nastavit tímhle přívětivým způsobem, aby poskytoval pomoc. Já vím, že se nám dneska hroutí Praha, že začínáme ubytovávat v tělocvičnách a podobně. Já to vím, ale to jsme přece čekali. Od začátku jsme říkali, že ta kapacita je dimenzována na nějakých 200 až 250 tisíc lidí a víc bude problém a budeme muset hledat humanitární ubytování. Já jdu do příští vlády s návrhem, jak to humanitární ubytování bude vypadat, kam by se dalo umístit a podobně. Samozřejmě to avizujeme na té evropské úrovni, Česká republika je plná.
Kdo je proti tomuto návrhu? A nyní můžeme pokračovat, pane zpravodaji. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 13, přihlášeno je 131 poslankyň a poslanců, pro návrh 131, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji. Registruji jeho přihlášku.
Dovolím si vám proto navrhnout jednoduchou proceduru. Jako čtvrté hlasování by potom následoval pozměňovací návrh přednesený panem poslancem a ministrem Marianem Jurečkou a poté by nás čekalo hlasování o návrhu zákona jako celku.
Děkuji. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Není tomu tak. Nevidím rozpor s tímto postupem, v tom případě dám hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh procedury, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S procedurou byl vysloven souhlas a já vás požádám, pane zpravodaji, abyste nás provedl hlasováním. Hlasování s pořadovým číslem 16, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro návrh 131, proti nikdo.
Ve druhém kroku bychom hlasovali pozměňovací návrh, ke kterému jsem se přihlásil já, a je to za další kolegy.
Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Můžete pokračovat. Prosím, můžete pokračovat. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 19, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro návrh 93, proti žádný.
Nikdy, až do současné doby, nikdy se nedokázaly členské státy dohodnout na tom, aby vlastně tuto směrnici aplikovaly, a tady se všude hovoří o cizincích. Tím bych tedy ukončil jaksi svůj exkurz do lex Ukrajina a chtěl bych se věnovat ještě obecnějším věcem spojeným s touto migrací. V podstatě já to chápu na jednu stranu, protože je to obrovské množství lidí, které přichází, proto jsme přistoupili vlastně k něčemu, co umožňuje ta evropská směrnice a co se jmenuje vízum dočasné ochrany. Všemu rozumím, prostě těch lidí tam není dostatek. Takže se nám tady ukázaly v plné nahotě některé věci, které v minulé době byly jaksi pozapomenuty, nebo nebyl na ně kladen takový důraz. Samozřejmě se to dodělává za nějakého chodu a podobně. Je tady celá řada otázek. Budou sem přicházet kriminálně závadové osoby, budou sem přicházet různé další problémové věci. Takže není to úplně jednoduché a nepřeju to opravdu současné vládě ani panu ministrovi na začátku jeho funkčního období, že ho postihlo to, co ho postihlo, a kdybychom byli my dneska u vlády, tak bychom asi řešili podobné problémy, jako máte vy. Ale cítím tady i pro naše voliče, abychom upozornili na to, že opravdu to není úplně černobílé. Ptám se tedy, proč nejsme schopni realizovat stávající legislativu, kterou už máme přijatou? Proč přijímáme takové urychleně, v zkráceném řízení, lex Ukrajina, která bude strašně drahá? Víme, jestli to bude na rok? Možná to bude na dva roky. Z mé strany je to všechno. Ale řekneme si k tomu své a pokusíme se načíst pozměňující návrhy, tak jak již tady zaznělo.
Nicméně nechtěla jsem vás, pane poslanče, přerušovat v průběhu vaší řeči.
Myslel jsem, že to bylo vysvětleno. Na odpoledním bezpečnostním výboru náměstek ministra vnitra a legislativci vnitra dostatečně vysvětlili a odpověděli na otázky.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v projednávaném programu. Na začátek dovolte, abych načetl omluvenky. Vidím zde přihlášku paní místopředsedkyně Mračkové Vildumetzové. Prosím máte slovo. Nevidím žádnou další přihlášku. Současně se táži na závěrečná slova.
Děkuji, pane místopředsedo. Doufám, že k nějaké elementární shodě jsme byli schopni dojít. Svůj názor logicky projevíme všichni hlasováním. Týká se explicitně dočasné ochrany pro lidi specifikované přesným vymezením, paragrafovým vymezením, v tomto zákoně. Jakákoliv jiná interpretace dávaná do spojitosti s nějakými relokacemi a podobně prostě není správná. Jenom tady pomáháme.
Děkuji za slovo.
Dobře. Vypadá to, že si budeme muset ujasnit tento postup. Prosím.
Já raději abychom to měli správně.
Jsem.
Ano. Já tedy zopakuji proceduru.
Všechny tyto věci velmi podporujeme. A my chceme, aby bylo jasně řečeno, že cizinec rovná se občan Ukrajiny a osoba s trvalým pobytem na Ukrajině.
Takže prosím.
Určitě si toho vážím a myslím si, že je potřeba, abychom tady tu podporu dneska našli. Já jsem samozřejmě připraven k diskusi. Uvidím, jak ten váš pozměňovací návrh bude formulován, jak bude vypadat. Budu to konzultovat i s legislativci Ministerstva vnitra, kteří připravovali ten náš návrh pozorně i v souladu s usnesením, které vzniklo na té evropské úrovni. Chci jenom upozornit, že meritorně, věcně, se opravdu bavíme o tom samém. Pokud máme pocit, že je potřeba precizovat formulačně, nebráním se tomu, pojďme se během dne na to společně podívat.
Já také děkuji.
Stejně tak jako tady hovoří občas kolegové starostové, že řídí své obce a odkazují se na některé věci, tak si troufnu říci, že v této oblasti mám co říci a i se vyjádřit k těmto věcem, které se tady staly. Úplně na úvod bych chtěl říct jednu věc pro pana ministra Rakušana prostřednictvím paní předsedající. A chtěl bych říci, abyste takto chápali naše případné výhrady, které zde budeme vznášet k návrhu tohoto zákona i za hnutí ANO jako celek. Takže to na úvod. Já jsem člen bezpečnostního výboru. Včera jsme měli dvakrát zasedání bezpečnostního výboru, v dopoledních hodinách i za účasti pana ministra jsme měli zástupce bezpečnostní komunity, kteří nás v nějakém režimu, o tom nemůžu tady hovořit, informovali, jaká je situace, jak jsme připraveni, co můžeme očekávat, jaké jsou predikce toho vývoje. Celá Evropská unie tím dává najevo, že společně ochrání Ukrajince utíkající před válkou. Tady s tím není žádný rozpor. Můžeme potom udělat novelu, můžeme udělat nějakou změnu, změníme nějaký paragraf, změníme nějaké písmenko, a ejhle, to, čemu jsme se bránili, nějakému nekontrolovatelnému přerozdělování migrantů a podobně, aby se nám to nevymstilo. Je to takový můj pohled na tu směrnici.
Už struktura těch uprchlíků je úplně jiná. A já z tohoto místa prohlašuji, že mám takovou důvěru v naše špičkové tajné služby, bezpečnostní sbory, že si myslím, že s těmi jednotlivci se vypořádají velice rychle a že ty záchyty udělají.
Paragraf 3 odst. 1 vymezuje, že se vztahuje pouze na cizince, na které povinně dopadá ono únorové rozhodnutí Rady Evropské unie. Takže ne na jakéhokoliv cizince, ale na cizince, na kterého dopadá rozhodnutí Rady.
Další faktickou má pan poslanec Zuna a následuje pan poslanec Lang.
Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Také chci ještě zareagovat na to, že pan poslanec Lang, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, tady uvedl, že Policie České republiky, respektive její příslušníci, působí na hranicích jako jacísi taxikáři, že tam dělají nějakou eskortu do vnitřního prostoru zemí, kde působí, ať už je to Slovensko, Rumunsko, Severní Makedonie. Ta informace je naprosto jasná.
Také děkuji. Prosím.
Děkuju za slovo, paní předsedající.
Děkuji.
A předpokládám, že kdybyste už měli zmocněnce, v závorce konečně, tak by teď vystoupil a řekl by: takhle nesmíme kategorizovat nikoho. Vím, že mám jenom faktickou poznámku, ale tohle musím říct: takhle prosím tedy zásadně ne!
A já si myslím, že nám všem jde o jedno: aby to bylo jasné. Aby to bylo jasné.
Je to tak, dobře. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já končím projednávání tohoto bodu a děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji. Táži se, zda se někdo hlásí do otevřené rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není tomu tak. Není tomu tak. Nyní tedy poprosím zpravodaje poslance Pavla Klímu, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán, byl podán jeden pozměňovací návrh.
Já vám děkuji. Připomínku k proceduře nevidím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh procedury, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. A já vás požádám, pane zpravodaji, abyste nás provedl procedurou.
Prosím tedy, pane místopředsedo, abyste v souladu s tím, co jsme teď schválili, dal hlasovat o pozměňovacím návrhu skupiny poslanců Olgy Richterové, Renáty Zajíčkové, Jana Berkiho, Stanislava Fridricha, Petra Gazdíka, Pavla Klímy a Marka Výborného.
Pardon, omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, protože jsem nepožádal pana ministra o stanovisko. A tak tedy nyní zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 23, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro návrh 131, proti nikdo. V rámci procedury jsme hlasovali o všech pozměňujících návrzích, a jestli souhlasíte, pane zpravodaji, přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.
Já tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, podle sněmovního tisku 172, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."
Je to hlasování s pořadovým číslem 24, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti nikdo. Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 15. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Připomínám, že v úterý 22. března 2022 bude ve 14 hodin zahájena 16. schůze Poslanecké sněmovny.
Já jenom ještě z organizačních důvodů, abyste tuto informaci měli, vzhledem k tomu, že jednáme v legislativní nouzi, tak budeme tentokrát přistupovat k těm tiskům tak, že projednáme nejdříve druhá čtení postupně u všech tří tisků, pak bude pauza na zpracování pozměňovacích návrhů a až následně otevřeme třetí čtení u všech tří tisků, tak abyste tuto informaci předem znali. Tento postup budou tedy řídící schůze dnes dodržovat. Já k tomu otevírám rozpravu. Neeviduji žádného přihlášeného. Pokud se tedy nikdo nehlásí, tak rozpravu rovnou končím a přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, sněmovní tisk 170, ve zkráceném jednání." Kdo je proti? V hlasování číslo 4 bylo přihlášeno 137 poslanců a poslankyň, pro bylo 135, proti žádný.
Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Členky a členové vlády, kolegyně, kolegové poslanci, dovolte mi stručně okomentovat předkládaný návrh. Pro hromadný příliv uprchlíků byl v České republice přijat zákon o dočasné ochraně, nicméně postupy v něm stanovené rozhodně nebyly dimenzovány na takto masivní příliv válečných uprchlíků, který se aktuálně odehrává. Za současné situace jistě všichni chápeme, že tyto postupy se jeví jako zcela neaplikovatelné. Proto jsme i přizpůsobili zcela transparentní, jasný vstupní režim pro příchozí z Ukrajiny skrze Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, které má svá regionální pracoviště, nazývaná KACPU, krajská asistenční centra pomoci Ukrajině. V praxi by pobytové oprávnění uprchlíkům mělo být přiznáváno obratem, a to formou víza s dobou platnosti na jeden rok. Chci znovu zdůraznit, nejedná se o žádný nový typ pobytového víza pro kohokoliv. Jedná se o speciální instrument platný na jeden rok. Ten instrument se jmenuje dočasná ochrana a ten zákon také bude platný pouze tím způsobem, abychom dostáli té roční lhůtě. Je to ochranný režim pro ty, kdo přicházejí z Ukrajiny k nám. To je skladba těch příchozích.